A já se pak musím stejně rozhodnout. A když bude ten lékový záznam, tak pro mě je to další informace. A díky tomu se můžu rozhodnout lépe. A můžu vám říct, že v Karlovarském kraji lékaři mají průměrný věk 56 let. A fyzicky to je úplně jedno.
Děkuji, pane předsedající. Já bych se obrátil také na váženého kolegu pana doc. Svobodu vaším prostřednictvím. Já bych jenom chtěl říct jednu paralelu. Já si velice dobře pamatuji v uvozovkách, když se tady budeme bavit o souhlasu, nesouhlasu, jakým způsobem to probíhalo. A teď se tady bavíme o relativně jednoduché věci, která hovoří jenom o lécích a která výrazným způsobem pomůže všem zúčastněným. Ano, tak je nebude brát. Opravdu ten systém přináší velký benefit jak pro lékaře, ať jsou to záchranáři, ať jsou to lékaři v nemocnicích, ať jsou to ambulantní lékaři. A jak už tady bylo řečeno, komukoliv se může udělat špatně kdekoliv, cestujeme.
Úplně stejně musíme postupovat, když chceme zajistit pro všechny lékaře potřebné informace, které jsou obsaženy v anamnéze toho pacienta. A to jsme celé vynechali. My jsme tady jeli na jednání technicistickém, na jednání poslanců, lékařů, spolků pacientských mnoho není, komora je také obtížně použitelná, takže jsme k něčemu dospěli, aniž bychom využili všechny své možnosti, které jsou naší povinností do té věci zavést. Vztah mezi lékařem a pacientem není vztah paternalistický, to už prosím je dávno minulost. Já doufám, že i starší generace lékařů to začala chápat. O jeho zdraví, o jeho život. Každý zásah do této struktury nás vrací o deset let zpátky. Vrací nás zase k tomu, že jsme ti, kteří paternalisticky rozhodují tak, jak to bylo před těmi lety, když já jsem začínal. Jak myslíte vy, pane doktore. Ale my dneska potřebujeme, aby ten souhlas měl v sobě aktivní podobu. Protože pak to bude smysluplné. Bude se třeba i starat o to, aby si to doma poznamenal, co bere. A my z toho vytáhneme všecky ty krajní věci, které jsou pro tu medicínu nepodstatné. To znamená staří pacienti, pacienti s počínajícím seniem, víme, že to je skupina, která bude narůstat. Že už dneska představuje 50 % a že bude za dalších 20 let představovat naprosto zásadní skupinu. Aby tyto námitky, které máme, že to vlastně nezískáme, protože on neví, nemůže, nepamatuje si, nedojde, abychom je měli ve svém zdravotním a sociálním systému vyřešené. Neděláme s tím vůbec nic. Znám případ pacienta, který se dostavil k osmi ortopedům s tím, že ho bolí rameno a nemůže s tou rukou hýbat. Osmkrát tam dostal píchnuty kortikoidy a ta hlavice mu vynekrotizovala. A to je ten problém, který tady je. Já to říkám všecko proto, protože každé zkratkové rozhodnutí prostě přinese další a další problémy. Jestli výrok pacienta, nebo nějaký záznam. Já se bohužel obávám, že takové zkratkové vysvětlení, že vítězí lékový záznam, není pravdivé. V tuto chvíli já jako poslanec bráním societu, ve které žiji, bráním ty lékaře, protože je stavíme do neřešitelné situace. Rozhodnutí o tom, co přijmu jako pravdu, je jistě rozhodnutí podstatné. Ten lékař ho musí udělat. Dělá ho vždycky s rizikem toho, že to nebude dobře, že se mýlí. A dělá to i s rizikem toho, že za to může být postihován. Ale tady mu to riziko násobně zvýší. Prostě proto, že to ten pacient nebere. Což je naprosto standardní. Tady kolega předseda Pirátů říkal tu svoji maminku, která nebere ty žluté pilulky, protože ji tlačí v žaludku. Takže jsme jí dali začínající ketazonové preparáty, což byla tenkrát nová linie. Já přišel domů asi za měsíc a říkám jí: Tak co, maminko, pomáhá ti to? Já říkám: Vůbec nic ti to neudělalo? Je to pořád stejný! V této situaci, když to řekne matka synovi, že nebere to, co jí napsal, tak je to příběh pro zasmání. Když z toho budou vyvozovány konsekvence žalobní, tak to bude problém, a veliký problém. A to všecko vzniká jenom proto, že jsme neměli odvahu říct: Ano, my budeme chtít aktivní souhlas a my pro to, abychom ho získali, vytvoříme podmínky. Podmínky, které budou znamenat jednoduchý akt. Jednoduchý akt třeba v ordinaci toho lékaře. My pro to vytvoříme podmínky, že ten uvaděč do systému bude skutečně jeden definovaný lékař, který ponese možnou odpovědnost za předávání té informace o pacientovi. Já nevím ani, kdo ho vyzvedl, komu ho dal, co se s ním stalo. Ještě tady rozhodneme, že to bude moci vozit každá posílka v ruksaku na zádech bez ohledu na to, jak to bude skladované. V okamžiku, kdy nám to dá nějaké další informace, tak to smysl má. Jsem o tom naprosto životně přesvědčen.
Budeme tedy hlasovat o návrhu pana předsedy Faltýnka. Je zde námitka proti tomu, abychom hlasovali jedním hlasováním? Budeme tedy hlasovat jedním hlasováním. Nebo dvěma. Je s tím souhlas? Takže nejprve o vyřazení bodu 154, tisk 301, z pořadu této schůze. Kdo je proti? Hlasování s krásným číslem 1050, přihlášeno 151, pro 148, proti nikdo. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Nyní budeme pokračovat v rozpravě. Ve středu 19. června byli přihlášeni nejdříve s faktickou poznámkou pan ministr zdravotnictví, pak poslanec Jiří Mašek, poslankyně Věra Adámková. V rozpravě byl přihlášen písemně pan poslanec Bohuslav Svoboda a z místa se hlásil pan poslanec Patrik Nacher. Taková je situace. Ptám se pana ministra, zda si vzpomene, jaká byla jeho faktická poznámka.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobré ráno. Takže jenom odpověď na toto - ano, záchranáři budou mít tento přístup. To znamená, budou oprávněni nahlížet do lékového záznamu a využít to v rámci své práce. To znamená, skutečně tam budou všechny receptové léky. Nebudou tam centrové léky, které mají speciální režim, jsou vydávány na základě žádanek, a léky s modrým pruhem, ale to se velmi brzy změní, protože novelu tohoto zákona rovněž předložíme.
Děkuji, pane ministře, za přesné dodržení času. Další faktická poznámka - pan poslanec Mašek. Já jsem nechal pana poslance domluvit. Nyní bude mluvit paní poslankyně. Prosím o klid, abychom rozuměli, co říká. Nyní faktická poznámka - pan poslanec Válek.
Děkuji, pane předsedající. Já si plně uvědomuji tu situaci důchodců. To je jedna z mála věcí, kterou, ať se zblázníme, hlasováním neovlivníme.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 30. schůze Poslanecké sněmovny, všechny vás vítám. Dnešní jednání bychom měli zahájit projednáváním bodů z bloku třetích čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty. Poté bychom pokračovali projednáváním bodů z bloku zákony vrácené a zamítnutém Senátem.
Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, pane předsedo. A ty návrhy jsou následující. Jedná se vlastně o tři zákony, které jsme nestihli projednat v tom opozičním okénku ve středu.
Ptám se navrhovatele, tedy pana ministra, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy.
Přijaté pozměňovací návrhy jsou v souladu s koncepcí předkladatele a přispějí ke zkvalitnění vládního návrhu zákona, a proto s nimi souhlasím. Vládní návrh projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny na své schůzi 20. března 2019 a přijal usnesení číslo 85, ve kterém doporučil Poslanecké sněmovně Parlamentu schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Děkuji, pane ministře. V rozpravě jako první se hlásí pan zpravodaj pan poslanec Holomčík. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Děkuji za slovo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já budu velmi stručný. Jenom představím projednávání na zemědělském výboru, které už částečně naznačil pan ministr. A to je v tento okamžik asi všechno.
Písemnou přihlášku nemám, z místa se také nikdo nehlásí, takže rozpravu končím. Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Jako první bychom hlasovali návrhy legislativně technických úprav, o kterých nevím, že by byly podány, takže o těch hlasovat nebudeme. Takže tím pádem jako první bod by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích zemědělského výboru, a to en bloc jedním hlasováním. A druhé hlasování by bylo o návrhu zákona jako celku.
Ano, to je jednoduchá procedura. Dám o ní hlasovat. Je zde žádost o odhlášení, všechny jsem vás odhlásil, prosím, abyste se znovu přihlásili svými hlasovacími kartami. Na hlasování jsme nyní připraveni. Zahajuji hlasování o proceduře. Kdo je proti? Proceduru jsme přijali a budeme podle ní postupovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Nyní nás čeká hlasování o zákonu jako celku. Děkuji. Zahajuji hlasování. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi, panu zpravodaji a končím projednávání tohoto bodu. Ve druhém čtení nebyly předneseny ani návrhy na zamítnutí, ani pozměňovací návrhy. Garanční výbor se tímto návrhem zákona nezabýval, protože tak rozhodla Sněmovna ve druhém čtení. Ptám se pana ministra, jestli si přeje vystoupit. Nepřeje si vystoupit. Takže otevírám rozpravu. Hlásí se někdo do rozpravy? Pan zpravodaj se hlásí do rozpravy. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové. Vzhledem k tomu, že nebyly přijaty žádné pozměňovací návrhy ani na zemědělském výboru, ani na plénu, tak v podstatě budeme schvalovat novelu zákona tak, jak přišla do Poslanecké sněmovny.
Musím říci, že KDU-ČSL dlouhodobě razí tendenci maximální ochrany osobní integrity občana, to znamená, aby do jeho soukromí bylo co nejméně zasahováno. Chápeme ale, že systém lékového záznamu je z medicínského hlediska natolik důležitý, že tady lze udělat za určitých okolností výjimku. Co by mě ale potěšilo? To mi v tom návrhu chybí. Je ale potřeba také vidět, že už jsme tady zažili zavádění některých jiných modalit. Pokud tedy má lékový záznam v České republice fungovat, tak potřebujeme, aby byl co nejvíc naplněn pacienty, občany. Jedná se o pacienty s HIV infekcí a o pacienty s některými psychiatrickými nemocemi, což jsou skupiny pacientů, které mohou být ve společenském klimatu výrazným způsobem stigmatizovány. Bohužel u některých skupin psychiatricky nemocných, zvlášť v českém klimatu, ta společenská stigmatizace pořád může být. A mám na mysli skutečně zejména některá psychiatrická onemocnění. A jinak za klub KDU-ČSL říkám, že tuto novelu podpoříme.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Pěkné dopoledne.
Děkuji panu poslanci Třešňákovi. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Věra Adámková.
A řeknu jednu věc navíc. Úplně stejně jako klub KDU-ČSL i my podpoříme tuto novelu, protože si myslím, že je užitečná pro pacienty. Čím to bude jednodušší, tím budou lidé radši. Je zbytečné komplikovat lidem život.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, budeme pokračovat. Budeme se tedy zabývat hlasováním. Máte slovo, paní zpravodajko. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování 1052, z přihlášených 151 poslance pro 146, proti nikdo. Děkuji.
To je první věc. Ale nic to neříká o tom, jestli to dělají nebo nedělají dobře. To jsem tedy zcela zaručeně neřekl.
Nyní pan poslanec Václav Votava, David Kasal a Václav Klaus. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Možná jednu poznámku k panu docentovi Svobodovi, kterého si velice vážím, prostřednictvím předsedajícího. Vy jste řekl, že nic není stoprocentní.
Prosím, pane poslanče.
Říkal jste, že se mění medicína. A nemyslím si, že to je jenom o tom být partnerem, protože v současné době když chcete být partnerem, tak k vám přijde pacient, řekne vám, co mu je, protože si to přečetl na Googlu, a vy se s ním domlouváte, protože vám samozřejmě z tohoto pohledu nic jiného nezbude. Už jsem zažil to, že lékaři v 15.30 skončí směna a on byl schopen odložit skalpel. Takže si myslím, že to musíme brát na obou dvou stranách.
Já se samozřejmě nebudu vyjadřovat k lékařství, není to můj obor, ale vaším prostřednictvím, bych se rád vyjádřil k předřečníkovi panu Svobodovi. Víte, já bych vás požádal, abyste mluvil o tom, čemu rozumíte.
Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Svobody a stále čekající kolega Vít Kaňkovský.
Mně to nevadí, já pana poslance znám po léta. Já jsem řekl jedinou věc, na které trvám. To nemá nic společného s tím, že by to nedělal dobře a s plnou zodpovědností. Je to jenom složité a máme to ve všech oborech. Ve všech oborech máme to, že některé věci začnou být fyziologicky obtížnější.
Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Václava Klause.
Já jsem nikoho nenapadl, já jsem se zastal starších českých tělocvikářů. Vy jste nic neříkal o tom, že lidé stárnou. Vůči tomu jsem si dovolil ohradit, tak tady nelžete.
A můžeme pokračovat řádně přihlášenými kolegy a to je pan kolega Vít Kaňkovský, poté pan kolega Petr Třešňák a pan poslanec Válek.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych se rád za klub KDU-ČSL vyjádřil k novele zákona o léčivech ve třetím čtení. Na úvod bych chtěl říci, a už jsem to tady zmiňoval jak v prvním, tak ve druhém čtení, že klub KDU-ČSL podporuje zavedení lékového záznamu.
Dobré dopoledne, budeme tedy postupovat podle procedury, kterou jsme nyní schválili. Děkuji. Kdo je pro? Přihlášeno 153 poslanců, pro 153, proti nikdo. Zahajuji hlasování. Pan předseda Michálek k hlasování. Prosím, pane předsedo. Stanovisko paní zpravodajky nějakým způsobem zaznělo, jinak bych nedal hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Můžeme pokračovat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?